Připraví se pan poslanec Jan Lipavský.
Vážený pane premiére, chci se vás zeptat, jestli nenastal čas po 16 letech zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH. Překročení této hranice a povinná registrace k DPH znamená skokové zvýšení daňové administrativy, nákladů a času, které musí podnikatelé vynaložit na daňovou evidenci, kontrolní hlášení a podobně. Takže se chci zeptat, jestli není čas ulehčit malým živnostníkům od této administrativy nákladů zejména v této těžké situaci. Zatím to hnutí ANO vždy odmítlo. Ten návrh jsem opět podal, bude se o něm hlasovat v rámci daňového balíčku pravděpodobně příští týden. Uvedený návrh má podporu profesních svazů zastupujících podnikatele, například Hospodářské komory. Proto vás chci vyzvat a zároveň vás požádat o podporu tohoto návrhu. Jen chci upozornit, že Ministerstvo financí ve svých stanoviscích rádo hledá důvody pro negativní stanovisko. Například neustále argumentuje společnou směrnicí Evropské unie, ta ovšem umožňuje i výjimky. Například Slovinsko v roce 2013 úspěšně požádalo o zdvojnásobení mezní hranice pro registraci k DPH. Závisí tedy v tomto opravdu na vůli a ochotě vlády to podpořit a vyjednat to.
Vy jste mluvil o hnutí ANO, ale je to samozřejmě Ministerstvo financí, které má gesci rozpočtu. A ano, Ministerstvo financí dlouhodobě s tím nesouhlasí. Směrnice o DPH je postavena na principu, že všechny podnikatelské subjekty jsou plátci daně, přičemž nastavení národního limitu představuje dobrovolnou výjimku v podobě režimu osvobození pro malé podniky. Tento režim je tak výjimkou ze základního pravidla, že všechny transakce podléhají dani z přidané hodnoty. Výhody v podobě nebýt součástí systému DPH, nebýt plátcem DPH si totiž reálně mohou dovolit jen ti z nich, kteří poskytují služby, zboží konečným spotřebitelům. Na tomto místě je třeba zmínit, že přidaná hodnota realizovaná zaměstnanci je taktéž daní z přidané hodnoty v konečném důsledku zatížena. Přidaná hodnota realizovaná zaměstnancem, která je následně zpeněžena na výstupu zaměstnavatele, je tedy daní taktéž zatížena. Čím vyšší limit je stanoven, tím více se projevují výše uvedené rozdílnosti ve zdanění. To je důvod, proč evropská směrnice obsahuje pravidlo stanovující maximální výši pro toto administrativní osvobození. - a následně takovou změnu provést.
Proč jsem mluvil o hnutí ANO? Stačí jenom chuť a vůle. Kdo chce, pane premiére, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody. Vždyť jsme to jako stát ani nezkusili a ten návrh se zabíjí hned tady ve Sněmovně hned na počátku.
Takže já bych dokončil tu Evropskou unii. Když je ve vládě, tak to nedělá.
Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský.
Vážený pane premiére, vaše vláda se chystá rozhodnout o největší investici v dějinách této země za nejméně 160 miliard korun, a vstoupit tak do partnerství s dodavatelem jaderných technologií pravděpodobně na dalších 70 let.
Úvodem si dovolím potvrdit, že celkový negativní dopad z titulu daňového bonusu, který byl vyplácen na základě zákona, v podstatě nebyl zdaleka tak velký, jak jsme počítali v těch odhadech. Můžete to kritizovat, či nikoliv, ale v podstatě se těžko to dalo přesně predikovat, kolik lidí si o kompenzační bonus požádá. A protože bonus na děti se bere ze závislé činnosti, tak to šlo ze závislé činnosti. Dopad kompenzačního bonusu. Že se to bude kompenzovat těmito penězi. Protože ty peníze nemají mašličky. Přesně ten podíl. Andrej Babiš začal s tím, pak se z toho, byla konjunktura, chtělo se pomáhat a už se z toho stalo pravidlo. To nám přece každý rok dáváte! Ale v tom RUDu to ty kraje dostaly. Dostaly to tam. A tuto podporu je prosím potřeba chápat jako mimořádnou pomoc regionům ze strany státu, a nikoliv jako všední záležitost. Prostě v RUDu dostaly kraje kdysi peníze, když se to na ně převádělo. Pak se rozhodla vláda minulá i tato - a nechceme to vyčítat, je to skutečně mimořádná pomoc - pomáhat každý rok. Pomáhali jsme i teď v té krizi. A teď se z toho stalo jakési pravidlo. A najednou se volá zase po RUDu, takže opět se dá RUD a zase se na to zapomene. Ten RUD prostě nemá mašličky. Takže ty peníze, i když na to byly vyčleněny, tak prostě je celá řada krajů, které je tam v plném rozsahu nedávají. Uvedené se odehrálo na úkor podílu státního rozpočtu. Smyslem reformy veřejné správy tak rozhodně nebylo vytvořit dvojkolejné financování, a z uvedeného je zřejmé, že systém financování krajských silnic v rámci RUD již tak byl nastaven v minulosti. Dali jsme to z toho navýšeného schodku. Dali jsme to všem a nerozlišovali jsme. Červená trajektorie jsou zůstatky jenom kraje, teď prosím, jenom kraje, na účtech. Modrá je zadlužení. Takže nejsou v takové krizi. Není to žádná velká částka. Říkala jsem vám, že v pondělí jsme schvalovali mimořádnou alokaci navýšení prostředků pro Ministerstvo práce a sociálních věcí na ošetřovné, na nemocenské, to jsou všechno věci, které se nedaly úplně predikovat. Takže skutečně je to teď o těch prioritách. A priority jsou tady. Já bych to hned přednesla, pokud bude zítra vláda, nebo v pondělí, hned bych to přednesla panu vicepremiérovi Hamáčkovi. Požádala bych ho, aby to vyšetřil na Ústředním krizovém štábu případně, aby se k tomu vyjádřil. Jmenujte ho, řekněte, kde má problém. Jsem připravena.
Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď na interpelaci.
Vážená paní poslankyně, novela zákona o sociálních službách je dokončená a v tuto chvíli stále probíhá jednání s Ministerstvem financí a také na úrovni dalších ministrů. Čekali jsme na to, říkám úplně otevřeně, i na nové obsazení krajské samosprávy, tak abychom s nimi mohli ty změny doprojednat. Druhý zásadní důvod, a sama jste to už zmínila, je logicky ta první i druhá vlna covidové, nebo koronakrize. Očekávám předložení na vládu na konci listopadu. Myslím si, že jiný termín a další odsouvání už není možné vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny parlamentní volby. To znamená, že za mě, pokud má být ta novela prosaditelná za této Sněmovny, za této vlády, tak je to úplně ten mezní, nejpozdější termín. Ještě ke kauze domova Slunečnice. Víte, že ministerstvo zde provedlo inspekci sociálních služeb. Zjistili jsme porušení v oblasti střetu zájmů. Například byla preferována přání rodiny před zájmem klienta. Například sdělení o klientovi: "Je to ležák, je to smraďoch." Zjistili jsme další pochybení v oblasti stížností. Nápravná opatření byla splněna, ale budou zkontrolována a byla zkontrolována následnou celkovou kontrolou v příštím roce. Dále bych chtěla uvést, že jsme také provedli na místě kontrolu Státního úřadu inspekce práce a také proběhla kontrola krajské hygienické stanice. Z tisku z posledních dnů vím, že policie zde zahájila trestní řízení se dvěma zaměstnankyněmi. Bližší informace nemáme, logicky, je to běžící případ. Zároveň ale přiznávám, že i nouzový stav během první vlny i nouzový stav během druhé vlny v tuto chvíli vede k tomu, že se snažíme sociálním službám spíše co nejvíce pomoci, nezatěžovat je, nekontrolovat je, a kontrolujeme pouze prostě na základě konkrétních podnětů, stížností, tak aby sociální služby měly co nejvíce prostoru na to nejdůležitější, a to je ochrana zdraví klientů. Takže kdybych to měla shrnout: Personální opatření, v rámci systemizace značné posílení inspekce sociálních služeb.
Děkuji. Prosím. Děkuji.
Já se té diskusi o tom poslaneckém návrhu nebráním. Nicméně pokud si správně vybavuji, tak vláda dala negativní stanovisko k tomu návrhu. To zdůvodnění bylo velmi podrobné. Ale pokud je z vaší strany zájem diskutovat, jestli je tam prostor ještě pro nějaké drobnější úpravy, tak jsem tomu velmi ráda otevřená.
Prosím.
Vážený pane ministře, my už si od jara dopisujeme ohledně podpory kultury. Tak jsem se rozhodla dnes vám přečíst jednu čerstvou reakci konkrétního hudebníka, který žádal o pomoc státu, o příspěvek 60 tisíc korun. A je to opravdu z dnešního dne. "Nervy rostou. Žádost není schválená. Peníze nikde a čas letí. Mám poslední možnost jít na podporu, a informace nikde. Nikdo nic neví. A to je ještě ta nejmenší pomoc a zároveň omezení možnosti mít podporu. Opravdu nevím, co máme dělat. Volají mi kamarádi, že jim nic nepřišlo. Další, že to nejde vyplnit a padá server. Další, že to vyplňuje už dva dny. Nemyslím si, že si toto zasloužíme. Nikde ani zmínka, ani slovo o tom, jak to probíhá, pořadí, kolik je žádostí hotových, kolik je ještě peněz a zda s tím bonusem má počítat například dalších deset tisíc lidí, nebo ne. Omlouvám se, že vás otravuji. Vím, že to asi není jednoduché. Ale tady je potřeba rázně pomoct a konat. Hroutí se nám to a mraky lidí kolem mě a i já sám. Máme rodiny a to napětí už mají všichni. Prosím, udělejte něco." Ta nejistota je obrovská. Mohl byste prosím říci, jak dlouho trvá průměrně vyřízení příspěvku těch 60 tisíc v rámci COVID - Kultura pro jednoho žadatele? Kolik už bylo vyřízeno a tak dále?
Zareaguji. Administrace jsme se ujali na Ministerstvu kultury. A když to zadministrujeme, tak to posíláme na Ministerstvo průmyslu, protože tu výplatu provádí Ministerstvo průmyslu. Takže my administrujeme tak, nejrychleji, jak jsme schopni. Výplatu, opakuji, neděláme, tu dělá Ministerstvo průmyslu. A jak je mi známo, je to zablokováno právě tím, že potřebujeme souhlas Úřadu pro hospodářskou soutěž. Takže jediné, co - a to pravděpodobně není tak jednoduché, na ten úřad tlačit, aby to dal co nejrychleji. Výplatu ale, opakuji, provádí Ministerstvo průmyslu, to neděláme my.
To je můj požadavek, který směřuji k Ministerstvu financí jakožto zřizovateli společnosti Prisko, aby tento materiál, který je analytický, poskytla poslanci, aby se na toto mohl v tomto duchu podívat. O nic víc, o nic míň samozřejmě nejde. Čili vracím se na začátek. Já nemůžu souhlasit s vaší odpovědí, že tento materiál mi nemůžete poskytnout, protože mám vážné pochyby právě o interpretaci tohoto materiálu v rámci usnesení vlády, a tím uvedení vlády v omyl. Proto navrhuji, aby s dovolením vaše odpověď byla odmítnuta a aby Sněmovna hlasovala o odmítnutí odpovědi.
Do rozpravy pan poslanec Černohorský.
Oni z něj čerpali údaje, které mi sdělovali. Ta mi odpověděla, že mi nic poskytnout nemůže, protože se jedná o interní materiál. To je celá anabáze tohoto problému, který vnímám. Možná je to opravdu bouře ve sklenici vody. To je moje výhrada vůči tomuto materiálu.
Končím projednání této interpelace. V případě, že se ustanoví potřebné kvorum, budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku k interpelaci paní ministryně. Když jsme měli minule problém s hlasovacím kvorem, vyřešilo se to tak, že jsme hlasování nechali až na konec bloku. Akorát tam došlo k tomu nedorozumění, že bylo hlasováno o všech najednou. Já tedy navrhuji opět stejný postup, že se vrátíme k hlasování na konci projednání písemných interpelací. Interpelaci paní poslankyně Kovářové na vicepremiéra Hamáčka není možné projednat. To je obdobné téma. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Poprosím paní interpelující poslankyni, aby se ujala slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, interpelovala jsem vás ve věci výpadků z příjmů pro kraje způsobené kompenzačním bonusem. Krajům nebyla kompenzace přiznána, na rozdíl od obcí. Konstatovala jsem ve své interpelaci, že jste také přislíbili, že budou poskytnuty finance na opravy krajských silnic. Kraje omezily určitým způsobem rozsah spojů autobusových i vlakových, ale přece jen to nejde úplně uzavřít. A ptám se také ve své interpelaci, zda bude kompenzován krajům výpadek vzniklý sníženými příjmy z výběru jízdného a zda pro kraje plánujete i jiné příspěvky. Vyjádřila jsem nesouhlas s vaší odpovědí a toto bych ráda okomentovala. Jednak bych ráda okomentovala tyto jednotlivé částky.
Proto nepovažuji a stále nepovažuji za vhodné, aby za této situace byla přijímána jakákoliv novela, která by posílila vliv ministra spravedlnosti ve vztahu ke státnímu zastupitelství. - A pak dodala, že - osoba premiéra této země je řešena státním zastupitelstvím, a pokud tomu tak bude, tak to nepovažuji za vhodný okamžik. Jak jistě víte, tak stíhání se táhne a zřejmě táhnout bude až do voleb, jak jsem pochopila, takže státní zástupci si to nepřejí a pan nejvyšší státní zástupce to rovněž několikrát zopakoval v médiích. Takže uvidíme, jak uspěje v tomto výběrovém řízení. Pokud jde o další, tak mohu říct, že požadavky, které si dali státní zástupci, jsou nesplnitelné, protože stále patří pod moc exekutivní, tam se legislativně nic nezměnilo, a nemohou si vybírat své šéfy. Pak jsme nabídli 2 ku 2, ani to se jim nelíbilo, takže nevím, co by se jim asi líbilo. Takže to je asi k tomu vývoji. Jinak já nejsem ta, která má prst na spoušti. Takže to je asi k tomu vývoji všechno.
Prosím.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vy jste tady citovala paní Bradáčovou, která mluvila o tom, že nechce, abyste předložili novelu, která posiluje moc exekutivy na úkor státních zástupců. To bylo v tom citátu, který jste přečetla. Já si myslím, že ne každá novela, kterou by měla vláda předložit, by měla tuto charakteristiku. Vy jste se v programovém prohlášení vlády zavázali, že předložíte změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců. Takže mě by zajímalo, jestli jste tedy osobně apelovala na premiéra, aby se ta věc dostala na jednání vlády, nebo aspoň na vicepremiéra, třeba pana Hamáčka, aby se to projednalo v nepřítomnosti pana premiéra, anebo jestli budete dál blokovat i ty naše opoziční návrhy, které se týkají státních zástupců.
Tam se právě narodila ta myšlenka v komisi dva na dva, ale ani to neakceptovali státní zástupci, takže pan Hamáček už zřejmě taky nevěděl kudy kam. A pokud jde o to, co jste citoval, tak oni v podstatě státní zástupci tvrdí, že to posiluje moc ministerstva. Není to pravda, neposiluje. A tak to také vyřkla jednoznačně a většinovým názorem Legislativní rada vlády. Takže nevím, co by chtěli, a skutečně mě třeba mrzí, že nám teď vstupují do politiky.
Vítáme však to, že tedy se otevřou alespoň první a druhé třídy 18. listopadu. Ale pokud to nemáte k dispozici, tak nevidím důvod, proč by nemohly být otevřeny všechny třídy. Do dnešního dne jsme nedostali žádnou analýzu, zprávu o tom, jestli se prokázalo nějaké velké šíření viru na školách, hlavně na tom prvním stupni. Čekala jsem, jestli taková data vzejdou. Bohužel jsme se nedočkali. Dneska jsme se dozvěděli, že se testovat plošně děti ve školách také nebudou, a proto není důvod k tomu, aby se ty školy vrátily do normálu, a věřím, že tedy budou otevřeny. Moje otázka tedy zní - kdy se budou otevírat školy a jaký máte na to plán. Bohužel, je mi líto, že tady nejste přítomný, protože ta odpověď bude zřejmě se zpožděním, ale i tak děkuji.
Děkuji a nyní prosím pana poslance Beitla, ale ten není přítomen, takže tahle interpelace propadá. Stejně tak paní poslankyně Majerová Zahradníková není v tuto chvíli přítomna, takže ta interpelace propadá.
Pane premiére, já jsem opravdu neměl v úmyslu nějak zpochybňovat nové nastavení sportovních dotací. Dávám jim také velkou šanci a věřím, že se podaří. Případně tam bude třeba žádat o prodloužení.
A pan premiér, jestli má zájem.
Takže byl jsem ubezpečen, že Ministerstvo školství vyčerpá maximálně svůj rozpočet. A zájem je samozřejmě vyhovět všem žadatelům. A ten rozpočet vlastně utratit, protože proto jsme ho samozřejmě chtěli, aby peníze se hlavně dostaly do malých obcí, do malých klubů.
A připraví se pan poslanec Marek Výborný.
Co se stalo, tady už několikrát zaznělo. Váš ministr Brabec zvolil strategii mlčení a odvolává se přitom na policii. Alespoň tak nám to tvrdil minulý týden na výboru pro životní prostředí. Co se ale musí tajit, když se vlastně nic neví? Máte informace, které lidem jen nechcete říct? Pracovníci DEZA nahřívali naftalen horkou parou, aby se odpařil. Jenomže naftalen začal být cítit a zápach hlásili lidé valmezské policii. Přesto DEZA zatloukala víc než týden a únik přiznala až po jedenácti dnech. Předpokládám, že si na tuto situaci dobře pamatujete, protože DEZA patří do Agrofertu, který ovládáte přes své svěřenské fondy. V září jsme na Bečvě pozorovali velmi podobnou situaci.